A nyní budeme pokračovat v dalším hlasování, a to načtených návrhů změn v programu schůze. Jako první je zde návrh pana předsedy Okamury. Navrhuje nový bod, který zní: Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a poškozuje naše občany. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh opět pana předsedy Okamury. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu paní předsedkyně Schillerové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Jsme v obecné rozpravě, kde eviduji dvě přihlášky. Nejprve vystoupí pan poslanec Igor Hendrych a připraví se paní poslankyně Jana Hanzlíková.
Děkuji za pozornost.
Já vám taky děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Druhá rodina s téměř totožnými podmínkami, pouze s rozdílem, že jejich nezaopatřené studující dítě již oslavilo 18. narozeniny, tak příspěvek nedostane, ale obě tyto rodiny vzhledem k podobným nebo stejným příjmům se potýkají také se stejně závažnými finančními problémy.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně uvést návrh tohoto zákona. Je to další ze série zákonů, kterými řešíme otázky související s koncem nouzového stavu. Tedy ještě jednou a velmi stručně a jednou větou. Cílem návrhu zákona je zachování systému ubytování ukrajinských uprchlíků v prostorách zajišťovaných krajem či státem. Tento systém se zcela jednoznačně osvědčil. Díky němu Česká republika ubytovává uprchlíky, kteří potřebují asistenci státu, v důstojných podmínkách. Zákon upravuje nouzové ubytování jako veřejnou službu poskytovanou konkrétním provozovatelem ubytovacího zařízení na základě zápisu do elektronické evidence. Zde budeme nadále využívat systém HUMPO. Veřejná služba pokrývá to, že ubytování není výkonem hospodářské činnosti, a nevztahují se tak na něj povinnosti plynoucí například ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Kraje tak nebudou zatěžovány přebytečnou administrativou a budou moci ubytovací kapacity řešit i nadále flexibilně. Zápis kapacit zajišťovaných kraji bude provádět krajský úřad na základě veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem. Zákon také v přechodných ustanoveních automaticky přebírá do nového systému dosavadní smlouvy s provozovateli. Konkrétní výši náhrady stanoví vláda nařízením, přičemž o konkrétní výši se povede diskuse s kraji v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Nařízení vlády také upraví limity ubytovacích kapacit pro jednotlivé kraje. Závěrem zdůrazňuji, že návrh vznikl v úzké kooperaci s Asociací krajů České republiky a zohlednil požadavky krajů i jejich praktické zkušenosti. Jak již bylo řečeno, nutnost rychlého přijetí tohoto zákona a nabytí účinnosti před koncem nouzového stavu je důvodem k projednání v režimu legislativní nouze. Děkuji vám všem za vzornou pozornost a těším se na diskusi.
Já vám děkuju, pane ministře, za uvedení předloženého návrhu. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, většina informací tady zazněla z úst pana ministra, takže doba je pokročilá, nebudu se tady k tomu dále vyjadřovat. Seznámím vás s usnesením výboru pro bezpečnost, které přijal dnes na své dopolední schůzi: A mohu sdělit, že na výboru pro bezpečnost nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu?
Děkuji za slovo. Jasně jsme říkali, že kdyby tady již byla lex Ukrajina II, tak se prodloužení nouzového stavu nemuselo schvalovat. Ale co tím chci říct?
Nerostné bohatství je, jak známo, ve vlastnictví všech občanů České republiky. Takže hledejme v této době způsob, jak zvýšit úhrady, které má stát z nerostného bohatství, takovým způsobem, aby to nemělo dopad na lidi. Bavíme se během deseti let asi o 400 miliardách korun. Ty peníze jsou dneska alokované na plynofikaci a vláda samozřejmě řeší, jak ty peníze využít efektivně, aby to pomohlo lidem. Tím, co my bychom tam rádi prosadili, je, aby ty peníze šly na energeticky úsporné byty. Zaznamenal jsem tady opravdu velké výhrady a útoky opozice na vládu, že vláda nic nedělá. Ale ta diskuse se nevede přece jenom tady, na plénu Poslanecké sněmovny. A tady jsem si nevšiml, že by přišel pan předseda Babiš s tím, že má skvělý návrh, přišel by za panem Fialou, aby to řešil skutečně čelný představitel, předseda strany, a přinesl konkrétní návrhy, které pomohou v této oblasti. To je potřeba, aby všechny politické strany jasně říkaly, pokud navrhují rozdělování, aby řekly, z jakých zdrojů to budou platit. Takže pojďme prosím neopakovat tuto záležitost, že za zdražování můžou ekologové. Ale není to tak. Takže to je prosím jenom můj apel, nesvádějme to zdražování na ekologii. Máme tady závazky, které jsou z Evropské unie a které je potřeba naplnit. Tak to je jenom takový apel. A nyní tedy závěrem k tomu, jakým způsobem vláda pomáhá. Je tady tento jednorázový příspěvek, řádově 10 miliard korun. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, paní předsedající, a chtěla bych zareagovat samozřejmě na svého předřečníka, pana poslance Michálka. Slyšíte dobře, tyto dva výbory přijaly tato usnesení, teď se to bude projednávat na plénu.
Povede to k tomu, že ty děti budou přetěžované, a pokud budou muset něco šidit nebo něco zanedbávat, pak to bude ta česká výuka podle českého vzdělávacího programu. Samozřejmě je jasné, že ty děti nemohou viset někde mimo náš školský vzdělávací systém, ony musí být registrované, přihlášené tady v Čechách na kmenové škole, kde nahlásí řediteli školy, že budou se vzdělávat distančně, a vlastně pojedou podle našich zákonných norem jako individuální domácí vyučování. A pokud ředitel, který je bude průběžně kontrolovat, jak probíhá jejich výuka, dojde k závěru, že ta distanční výuka nefunguje, má kdykoliv právo tuto výuku zrušit a dítě se vrátí normálně do prezenční výuky do české třídy.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Marek Výborný a připraví se pan poslanec David Šimek.
Já už nechci pokračovat v té debatě, asi si všichni rozumíme. Tak to je první věc. Druhá věc, pamatujme také na to, že přece je naším zájmem, aby ty maminky šly do práce.
Děkuji.
Bohužel už se musím ohradit proti tomu srovnání. Čeští rodiče si nemohli svobodně vybrat, jestli distančně nebo prezenčně, kdežto my tady mluvíme o dobrovolnosti si tu distanční výuku vybrat. To je celé.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Josef Bělica.
Děkuji. To znamená, ty děti nejsou v sociální izolaci, ty děti se dokonce můžou tam učit i společně.
Nyní pan poslanec Josef Bělica, připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Já také děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dobrý večer. Takže jenom bych prosil o určitou obezřetnost, aby vlastně nedošlo taky k tomu, jak tady bylo řečeno - neopouští své ubytovny, zůstávají sami mezi sebou - to je cesta právě k vytváření těch uzavřených enkláv, uzavřených společností a většinou, aspoň podle toho, co jsme viděli v západní Evropě, to nekončí dobře.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jsem tady častěji, než jsem předpokládal. Rád bych osvětlil svůj pozměňovací návrh, o kterém budeme později hlasovat. Rád bych ho vysvětlil trošku hlouběji. To jsou za mě naprosto direktivní příkazy, které za mě, kdyby tam bylo - může, má k dispozici a tak dále - tak beru, že se nechá širší pole působnosti. Pokud je to formulováno tímto způsobem, za mě je to prostě omezování a přikazování. Já vím, jak je to myšleno. Je to prostě za mě nepřípustný princip tak, jak to tam je zmiňováno.
Zdá se, že pan ministr není přítomen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan navrhovatel je přítomen. Nyní ho požádám, aby se ujal slova.
Děkuji, vážená paní předsedající. Omlouvám se za to předchozí zpoždění. Nicméně k podstatě tohoto návrhu zákona. Takže to je ta podstatná část, kdo má na to nárok, jakou formou to bude vypláceno.
Také děkuji, pane ministře, a požádám vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, poslanec Jan Bauer, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Ještě jednou zagonguji.
Němci nezapomínají na své nízkopříjmové obyvatele. Velice rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy. A zadlužení Německa? Mají zadlužení o dvě třetiny, tedy přibližně o 66 % vyšší. Roztočíme inflaci? To by ale platilo, pokud by byla inflace poptávková. Ale my už máme dávnou inflaci nákladovou a jen vláda to zřejmě nezaregistrovala. To znamená, že firmám, živnostníkům, ale i lidem stoupají vstupní náklady a nedokážou je pokrýt. Dochází k tomu, že logicky postupně zdražují všichni všechno. Tedy kdo dovrší 18 let věku dne 1. srpna 2022, už nárok na příspěvek nemá. Rozhodující však není měsíční, ale roční příjem. Další dvě skupiny budou muset o příspěvek požádat. Nedostanou ho automaticky. Žádosti se budou podávat elektronicky přes aplikaci ministerstva, případně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, CzechPOINTů. Cena aplikace 30 milionů korun. Na závěr: Všechno je to pomalé a na základě výše uvedeného to vždy bude pomalé a pro lidi zatěžující. Každý bude muset věnovat svůj čas tomu, aby zjistil, na co má nárok, jestli vůbec má nárok, jestli může žádat, kde a jak. Lidé mají reálné problémy a vláda místo rychlé reakce vytvoří soubor mnoha omezení a podmínek, které jsou složité a nečitelné. Respektive nám to oznámil pan ministr financí Stanjura. Dnes tu máme teprve legislativní návrh. Takto vypadají slova v praxi: Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Je to pomalé a nedostatečné, lidem je ale třeba pomoci i dlouhodobě. Nevím, proč vládě tak dlouho trvá zvýšení životního a existenčního minima. Všechny rodiny s dětmi dnes potřebují pomoci, ale postup vlády je naprosto pomalý a složitý na pochopení. Všem se zvedají náklady na energie, dopravu, potraviny. Musíme si uvědomit, že se pohybujeme v oblasti základních potřeb. Ve výsledku se jedná o pomoc plošnou a ještě způsobí ohromnou administrativní náročnost. Jsou tam další nelogičnosti. Mělo by to být navázáno na studentský věk 26 let. Například dva spolužáci z jedné lavice z maturitního ročníku. Pane ministře, z pozice vaší funkce byste neměl udílet rady chytré horákyně o brigádách. Vyhodnotilo MPSV nabídku v jednotlivých krajích, obcích, zda je vůbec tato vaše rada realizovatelná v praxi? Je reálné, aby studenti 18 až 26 let měli aktuálně napříč Českou republikou práci? Chápete, že mladí lidé budou celý život už jen pracovat? Je to opravdu nezbytné, aby v posledních ročnících studia současně ještě pracovali? Na střední odborné škole je dnes praktická maturita, dále dva didaktické testy, dvě písemné práce a čtyři maturitní předměty. Myslíte, že toho studenti mají málo? S věkem náklady na výchovu potomka rapidně stoupají a na střední škole a na vysoké už jsou náklady spočítané v roce 2019 astronomické, podle ekonomů až 15 000 měsíčně. Třešničkou na dortu je, komu bude příspěvek vyplácen, pokud je dítě ve střídavé péči. Standardně je vyplácení příspěvku střídáno po třech měsících. Tři měsíce dostává příspěvek matka a tři měsíce otec. A vaše výsledné řešení? To je katastrofa. Takže ještě více umocníte napětí v rodinách, které se samozřejmě logicky promítne zase na dětech. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Brabec.
Jinak samozřejmě můžu říct, že zvedneme ruku pro, protože jakákoliv pomoc je samozřejmě důležitá. Další představí pan kolega Brabec, to bude ten náš nejplošnější, de facto pro všechny, a pak pan kolega Hendrych, který představí svůj kompromisní návrh, který je hlavně z důvodu věku a středoškoláků, a vysvětlí ho. Je to jednoduché. My zvyšujeme věkový limit do 26 let, tak jak ho představila vláda, a to do konce roku. Také tedy, pokud to neprojde, tak budeme rádi, když podpoříte do 18 let do konce roku tady tuto jednorázovou dávku a poté máme kombinaci 26 let a do konce roku a to je ten třetí pozměňovací návrh. Více se určitě budu vyjadřovat možná, pokud tady dojde k nějaké diskusi ve faktických poznámkách.
A já to dávám samozřejmě za vinu panu ministrovi vnitra, že doteď tento důležitý právní předpis, který se tady na půdě Poslanecké sněmovny schválil 31. května, dodneška není platný ani účinný, a my ho potřebujeme. A dneska je 14. června a ono to pořád neplatí. Zase říká: Musíme to rychle schválit. Já vím, že vláda schválila svým usnesením, že kraje v rámci nouzového stavu musí zajišťovat krajská asistenční centra, a pan ministr vnitra se dneska s panem primátorem Hřibem viděl, ale prakticky ta schůzka neměla žádný výsledek. Takže pokud neměla žádný výsledek, vidíte, jakým způsobem na to reagují hejtmani. Je to nekolegiální, proč tedy nezajistil pan primátor Hřib krajské asistenční centrum do ukončení nouzového stavu? Ano, budete mi oponovat, budete říkat, dostali finanční prostředky za ubytování. Ale ono to nechybí hejtmanům, ono to chybí pak těm lidem, kteří využívají ty služby. Oni když ty prostředky mít nebudou, tak oni nebudou moct dělat další věci v rámci toho kraje. Já předpokládám, že pan ministr vnitra určitě bude reagovat, určitě by mě zajímalo, jakým způsobem se bude řešit krajské asistenční centrum v Praze. A pokud to řeknou, už se nebude moct nic s tím dělat.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové.
Kdo je proti? Já se ještě vrátím k hlasování paní předsedkyně Schillerové a jejího návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme pokračovat dalším návrhem, což já návrh pana poslance Nachera. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka, který navrhuje zařadit bod číslo 26, sněmovní tisk 131, zákon o kybernetické bezpečnosti, ve třech variantách. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení, ještě předtím přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, sněmovní tisk 242, ve zkráceném jednání." Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 84, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 162, proti nikdo. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Brabec a připraví se Patrik Nacher.